Rovněž prosím pana zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zeptám se paní ministryně, zda si v této fázi přeje vystoupit. Je tomu tak. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se usadili, ztišili a poslouchali paní ministryni.
V lednu proběhlo jeho druhé čtení v Poslanecké sněmovně, kde byly předneseny další pozměňovací návrhy, a poté byl návrh opakovaně projednán v garančním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dovolte mi tady z toho místa poděkovat všem poslancům, kteří se podíleli na vypořádání a na komunikaci ohledně pozměňovacích návrhů. Jsem za to velmi ráda i paní předsedkyni a vedení tohoto výboru. Ráda bych připomněla, že tento zákon je velice důležitá norma pro celou Českou republiku. Cílem zákona je zajistit férová pravidla pro výběr dodavatele. Návrh zákona velmi výrazně snižuje byrokracii, a to jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele. Zároveň budou zadávací řízení výrazně flexibilnější. A na druhou stranu zákon je určen hlavně těm, kteří chtějí zadávat hospodárně a efektivně. Předložený návrh byl podroben při přípravě a při předchozím projednávání ve výborech velice silné diskusi, za kterou všem děkuji. Na jednu stranu silně naplňuje zásadu transparentnosti a zároveň také umožňuje zmíněný pružný postup. Musím říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel zákona si je dobře vědomo rizika, že jde o novou normu a lze očekávat opravdu přirozenou nedůvěru úplně od všech, kterým je zákon určen. Tomu samozřejmě nezabráníme, ale budeme se snažit tomu předejít a vysvětlovat a dělat velkou osvětu tomuto zákonu. U menších zakázek pravidla zůstávají stejná. Takže zde nevidíme důvod jakýchkoliv obav. Zadavatelé mohou využít zkušenosti, které již mají ze stávajícího zákona a jeho 22 novel. Neměníme limity pro nejmenší zakázky a zároveň zadavatel v tzv. zjednodušeném podlimitním řízení, v podstatě tam zůstávají pravidla téměř shodná. A na druhou stranu zadavatelé budou mít mnoho nových možností pro postup. Já zde pro představu zmíním počty pozměňovacích návrhů, kterými jsme prošli. Je nutno podotknout, že třetina těchto pozměňovacích návrhů byla téměř duplicitní, takže počet pozměňovacích... Počet pozměňovacích návrhů se opravdu velice snížil. V úterý večer probíhalo druhé jednání garančního výboru, který se zabýval všemi předloženými pozměňovacími návrhy a zaujal k nim své stanovisko. Rozhodnutí samozřejmě však ponechávám plénu Poslanecké sněmovny. Ráda bych zde zmínila, o jaké případy jde. Jedná se o výši poplatků za podnět k antimonopolnímu úřadu. Rozhodnutí je na Poslanecké sněmovně.
Vážená paní ministryně, dobré páteční dopoledne. Řekl bych to slovy - já se s tím jednou vrátím, ale v tuto chvíli bych vás požádal, abyste mi pomohli tento pozměňovací návrh stáhnout z hlasování.
Ano, takže pan poslanec Adamec žádá Sněmovnu, aby vyslovila souhlas se stažením jeho pozměňovacího návrhu, který zmínil ve svém vystoupení. O tom rozhodneme hlasováním. Prosím pana poslance Bendla, po něm se připraví pan poslanec Plíšek.
Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové. Možná proto, že bylo nadbytečné projednávat novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou jsme schvalovali někdy v druhé polovině loňského roku, nebo tak nějak to bylo, a projednávali ji tady řadu měsíců. A je škoda, že jsme neměli víc času, protože přece jenom debata na téma, jestli je to složitější zákon, nebo jednodušší, jestli je modernější, nebo jestli přináší více starostí, by určitě přispěla, kdybychom ten prostor měli aspoň o měsíc, možná o dva měsíce déle. Není to pravda. Vyřeší ho pouze fakt, že bude ten, kdo poskytuje dotaci, respektovat to zadání veřejné zakázky a fakt, kdo zvítězil a splnil všechna kritéria, nejenom toto jedno.
Původně tvrdila, že státy EU nemohou rozšiřovat výčet důvodů pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Následně přiznala, že tato interpretace je chybná, a argumentovala porušením principu přiměřenosti, tedy proporcionality. Z uvedeného rozhodnutí naopak vyplývá, že členské státy mohou stanovit další opatření směřující k vyloučení účastníka, jejichž cílem je zaručit dodržování zásady rovného zacházení s uchazeči a zásady transparentnosti, pokud taková opatření nejdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Tyto společnosti také mohou disponovat neveřejnými informacemi, se kterými disponuje právě člen vlády, které je mohou v zadávacím řízení zásadně zvýhodnit. Předložený pozměňovací návrh tedy neporušuje ani princip proporcionality. Paní ministryně také na výboru a potom i na plénu odkazovala na kauzu z Řecka. V posuzovaném řeckém případě bylo předmětem zkoumání Soudního dvora přípustno vyloučení subjektů majetkově nebo personálně propojených s podniky sdělovacích prostředků. Toto vyloučení bylo velice široké. Dovolím si tedy shrnout právní analýzu. Dále, každý členský stát je oprávněn na základě svých odůvodněných a reálných potřeb přijmout potřebná opatření k zachování transparentnosti. Navrhované opatření je v souladu s principem proporcionality. Dnes tady budeme hlasovat desítky pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu. Pokud jej schválíme, bude muset proběhnout notifikace a nikdo z nás tady v tomto sále, ani samotná paní ministryně, nemůže autoritativně o těch návrzích prohlašovat, zda jsou, nebo nejsou v souladu s evropským právem. To znamená, nenechme se touto pohádkou o údajném rozporu s evropským právem mást. a jak jsem zmínil, Rakousko ve svém právním řádu tento návrh má. A kolegům, kteří případně změní stanovisko oproti hlasování na výboru, dodávám, že je mi to líto. Neodpustím si i určitou politickou poznámku. Tento týden jsme na určitých billboardech viděli nějaká hesla o tom, že stát není firma. Viděli jsme nějaké deklarace o předkládání legislativy v oblasti střetu zájmů v médiích. Jsou to ale bohužel zdá se jenom řeči. Skutek je bohužel jiný. Děkuji za pozornost a prosím o podporu mého návrhu.
Teď tady mám dvě faktické poznámky. První pan předseda Schwarzenberg a potom pan předseda Kalousek. Děkuji.
Dobré ráno, dámy a pánové. Tak jsou jenom dvě možnosti.
Nyní tedy řádná přihláška pana poslance Luzara.
Chtěl bych se pouze obecně zmínit k úloze tohoto zákona. Tento zákon je jeden z nejdůležitějších zákonů pro komunální politiku. To se myslím všichni shodneme. Velká většina z nás z té komunální politiky přišla. Dle přípravy tohoto zákona jsem nabyl dojmu, že mnoho starostů nebo výkonných pracovníků těchto obcí si přeje co nejjednodušší zákon. Chci upozornit, že ten stávající zákon není zákonem o soutěži o cenu. Že jsme to jako starostové nebo jako komunální politici neuměli prosadit, aby se nemuselo soutěžit o cenu, a vypsali ty soutěže tak, aby byly i bez tohoto kritéria schůdné, to je chyba komunální politiky, chyba metodického vedení.
Mnoho jich také vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zákon nějakým způsobem doladilo. Jednoduše je to tak, že je to téma, na které máme mnoho různých názorů. Nemáme to do zákona vkládat. Nemáme dávat překážku toho, aby se lidé mohli dožádat svých práv. Bude další z našich návrhů, že budeme zpoplatňovat třeba i trestní oznámení. Je to podobná situace. Doufám, že tyto návrhy se podpory nedočkají. I tady se shodnu s paní ministryní. Skutečně, a teď budu mluvit s praxí starosty a zadavatele, skrz jehož rozpočet prošlo na půl miliardy. Pokud je kvalitně připravená dokumentace, pokud je dobrý stavební dozor, tak se do 30 % bez problémů vejdete. A dělali jsme rekonstrukce starých objektů, dělali jsme nové stavby. Vždycky jsme se dokázali vejít. Ta potíž má totiž více rovin. Dneska se projekty často připravují v podstatě jen proto, aby se uspělo v žádosti o dotaci. Takže kvalita projektů je v České republice nízká. Ruší doložení transparentního vlastnictví. To je vše.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Moje faktická poznámka se skutečně týká toho, co říkal můj předřečník. Já velmi varuji před zvyšováním tohoto limitu prostě proto, že to otevře prostor pro vícepráce, které budou vznikat na základě špatného stavebního dozoru.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem se chtěl vyjádřit k návrhu TOP 09, který chce zamezit tomu, aby se společnosti, kde má podíl člen vlády, mohly ucházet o veřejné zakázky. On totiž problém tohoto návrhu je, že on nefunguje, nebo by nefungoval, kdyby byl schválen.
Ale ještě k tomu chci říct pár slov. A pak přítomní členové KDU byli všichni pro a já jim děkuji. Ale to je jemná finesa a já prostě nevěřím ani vteřinu, že zrovna v tom okamžiku, protože jsme hlasovali od 12.30 do 13.45, že to byl ten okamžik, kdy ministr kultury nemohl být v sále. Tak musíme tu sjetinu analyzovat dobře. Ano, máte pravdu, je to v položkách. My jsme navrhli jedna firma, konec zakázky - to jste zrušili. Řešte si svůj klub.
Byla žádost o vyhlášení přestávky. V okamžiku, kdy bych teď udělil komukoli slovo s přednostním právem, předpokládám, že se strhne nekonečný koloběh přednostních práv.
Jak kvalitně je zpracován projekt, tak dalece je výsledná cena rozdílná oproti projektové ceně. Toto neproběhlo z časových důvodů. A tady tato část, bohužel, nastala. Myslím si na závěr, trochu odlehčeně, že z tohoto zákona budou mít největší radost pekaři, kteří pečou vánočky, a výrobci pilníků, protože vánočka se zapečeným pilníkem bude velice důležitý artikl na tomto trhu.
Přesto i při přípravě tohoto zákona a při argumentaci pro to, proč je potřeba ho přijímat, tento argument byl zmiňován a také se promítl do toho, že se přímo definovalo více možných kvalifikačních kritérií, kvalifikačních úprav, ale v podstatě došlo jenom z mého pohledu k rozvedení už stávající možnosti v zákoně. Dokud tam nebude pravomocný rozsudek, který bude přesně definovat pochybení, tak si myslím, že si nikdo nedovolí žádnou takovou firmu vyloučit. Jen pro dokreslení, tato možnost už byla v zákoně o veřejných zakázkách, tato pravomoc vyloučit firmy byla na Ministerstvu pro místní rozvoj a celkově jich bylo vyloučeno za ty roky kolem deseti, pokud si správně pamatuji. A samozřejmě že to vyvolává různé pochybnosti. Olma byla jediným uchazečem v soutěži a druhý možný uchazeč, Madeta, tak její majitel pan Teplý to komentoval, že byly nastaveny podmínky tak, že je nemohl splnit. Já se ptám, jak dlouho by pan ministr Kalousek zůstal ministrem té vlády a místopředsedou vlády?
Ono se přičítá obojí. Otevření vlastnické struktury. Tak, tím jsem - mohl bych asi mluvit déle, protože toho byla opravdu velká spousta, ale aspoň některé tyto zásadní věci jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Plíškovi, tak faktická poznámka pana poslance Klána.
Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Jakákoliv částka, která tam bude dána, bude napadnutelná. Takže já jsem pro 10 tisíc, tak jak jsme se jasně domluvili a hlasováním potvrdili na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Druhá věc. Protože ono to je poměrně hodně zneužíváno. Tady nejde o to, že bychom vylučovali veřejnost nebo kohokoliv z podnětů.
Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Plíška, připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji, pane předsedo. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají účastí společností, ve kterých má podíl člen vlády, ve veřejných zakázkách. Nicméně samozřejmě důležité je hlasování dnes tady v závěrečném třetím čtení. Paní ministryně tady hovořila velmi obecně a velmi stručně o tom, že můj návrh je údajně v rozporu s evropským právem. Nicméně já jsem si nechal zpracovat právní analýzu, protože paní ministryně tím evropským právem tak nějak šermovala a mávala postupně. Já bych řekl, že její argumentace je poměrně chabá a hlavně zavádějící.
My jsme velice progresivní, pane předsedo. Jednáme rychle a efektivně.
Potom přistoupíme k dalšímu kroku. Pokud bude přijat, bude nehlasovatelné B1 a L. Tím bychom se vypořádali s tímto okruhem pozměňovacích návrhů. Pokud bude přijat, pak bude nehlasovatelné S, se kterým je to v duplicitě. Ty přeskakuji. Ale budeme pokračovat pozměňovacím návrhem E10 samostatně.
Tento návrh je hlasovatelný. Počkám, až se počet ustálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce? Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování.
Tady se jedná o jednotlivé položky.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji, pane předsedající. Tak vidíte, jak to zařízení funguje.
S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování o tomto bodu. Je potřeba, abychom opakovali bod, o kterém hlasujeme? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Nikoho nevidím. V tom případě budeme pokračovat v hlasování.
Stanovisko garančního výboru - doporučující.
Vy se hlásíte se zpochybněním hlasování předchozího bodu, paní poslankyně? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko doporučující.
Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, můžete pokračovat.
Čili tady je ten postoj jasný. A až se dostane na hlasování tady v Poslanecké sněmovně, tak sociální demokraté zvednou ruku pro zpřísnění střetu zájmů. Ale chceme to udělat kvalifikovaně. Chceme to udělat v zákoně o střetu zájmů. Nebudeme to dělat v zákoně o zadávání veřejných zakázek, protože je to právně sporné. A nebudeme to dělat v zákoně o zadávání veřejných zakázek, protože by to ohrozilo přijetí zákona, který prostě naše ekonomika potřebuje. Prostě občas je nutné udělat změny zákonů, protože jinak už to potom hospodářství brzdí. A vy jste viděli sami, a dneska jsme to viděli všichni, když se dělá správná hospodářská politika, tak dokonce i česká ekonomika může růst. V minulých letech to tak nevypadalo. Vypadalo to, že jsme nejhorší ve střední Evropě. Vloni česká ekonomika rostla nejrychleji za posledních osm let a je to i v důsledku toho, že naše vláda změnila hospodářskou politiku. A museli jsme také změnit některé zákony. A střet zájmů - je to problém, je to vážný problém a já děkuji poslanci Plíškovi, že to téma otevřel. Můžete počítat s podporou sociální demokracie.
Děkuji za slovo. Přečtěte si po sobě ten záznam, až bude na stenu, abyste si přečetl, co jste nám jasně řekl. Pana předsedu Faltýnka přetlumočím na mikrofon, protože nebyl slyšet. Pan předseda Faltýnek vykřikl: A co jste dělali vy? To prostě nebylo možné. Co po mně pokřikujete z lavice jako honák, pane předsedo?
Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali a ztišili se.
Takže pan předseda Faltýnek se ptal, zda ani pan předseda Schwarzenberg. Já jsem říkal: Zajisté, ani pan předseda Schwarzenberg. Pan předseda Schwarzenberg nikdy nespravoval veřejné rozpočty, o které se ucházel, a nikdy si sám sobě nedával zakázky z volné ruky. Kdo by to dělal, tak prostě musí z toho veřejného života okamžitě odejít. A na to není potřeba zákon. Leč doba se změnila a vnímání také, prostě teď se to dělá. Tak protože ten zákon je minimum slušnosti, tak na to potřeba zákon je.